Děkuji za to Poslanecké sněmovně. A připravujeme konkrétní kroky. A my chceme, aby takovýto sociální program fungoval i pro zaměstnance OKD, pokud budou muset ze společnosti v příštích letech odejít. Čili to je první materiál, který připravil ministr průmyslu a obchodu a bude předložen příští týden na jednání vlády. Další důležitá věc se týká aktivní politiky zaměstnanosti. Příští týden bude ministryně Marksová informovat vládu o tom, jak se daří jednat se zaměstnavateli zejména v Moravskoslezském kraji. Máme připravená jednání s firmami, které nabízejí několik set volných pracovních míst. Chci zmínit nabídku ze strany automobilového průmyslu, který oslovil vládu a nabízí zhruba tisíc volných pracovních míst. Tady jsme připraveni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zaplatit rekvalifikace, tak aby tato místa mohla být využita i pro uvolňované pracovníky z OKD. To je další důležitá aktivita, kterou chceme dělat. A samozřejmě budeme dohlížet také na to, aby byly plněny všechny zákonné parametry z hlediska dalšího provozu OKD. A určitě vláda má silný zájem na tom, aby OKD zůstalo v provozu, aby pokračovala těžba, protože to by nám samozřejmě umožnilo rozložit ten tlak na trh práce v Moravskoslezském kraji do delšího období. Takže i v tomto smyslu je vláda připravena jednat s těmi, kdo budou nyní v této firmě rozhodovat. Jinak platí, že zítra ministr průmyslu a ministryně práce by měli navštívit Moravskoslezský kraj a budou pokračovat v jednáních tak, aby vláda rozhodovala příští středu plně informovaně.
Děkuji panu premiérovi.
Já chci pouze na základě této rozpravy sdělit, že my máme stejná práva jako poslanci opoziční a budeme jich využívat. Já bych vás velmi poprosil, abyste tohleto sdělil českým občanům, abychom věděli, s čím můžeme v roce 2017 počítat.
Děkuji panu poslanci.
Pan poslanec si nepřeje položit doplňující otázku? Pan poslanec Valenta stáhl svoji interpelaci, takže budeme pokračovat interpelací pana poslance Korteho.
Děkuji. Cituji z vaší odpovědi. Ani v tomto případě nebylo zainteresovanými orgány specifikováno, že by se v případě zahájení spolupráce se společností FREIGHT LINK jednalo o bezpečnostní riziko vůči žadatelům o schengenská víza nebo vůči státu. Ministerstvo zahraničních věcí v dané době neobdrželo jasné stanovisko, na základě kterého by bylo možné zvážit ukončení spolupráce se jmenovanou společností." Konec citátu. Je vám známo, že oligarcha Oleg Děripaska je sedmý nejbohatší Rus, který své postavení opírá o čtyři pilíře? Za druhé je to moc ekonomická. Za třetí jsou to ruské zpravodajské služby a za čtvrté zločinecké podsvětí.
Dobré odpoledne přeji. Jenom bych vám rád připomněl, že takovéto provozování vízového centra se děje koncesí a výběr poskytovatele služeb probíhá podle koncesního zákona. A to je to, co je podstatou toho, co je zásadní při posuzování toho případu. To je věc, kterou jsem si ověřil. Podrobná informace včetně té zadávací dokumentace, včetně hodnoticích kritérií i výsledků řízení, všechno je to veřejně dostupné. Transparentnost je potvrzena i tím, že jednotlivá teritoria nebyla obsazena jedinou společností a vyřazení společnosti v průběhu koncesního řízení je možné pouze na základě důvodů daných zákonem. Oni (?) jasně stanovují způsob nakládání s osobními údaji žadatelů. A jsou tam dokonce i případné sankce, kdyby došlo k nějakému porušení, včetně například ukončení vzájemné spolupráce, kdyby někdo ta pravidla porušil a prokázalo se to. Takže opakuji, postupujeme podle zákona. Kdybychom zákon nedodržovali, tak by to byla diskriminace. A my nemůžeme zákon porušit.
Pane ministře, já jsem se vás neptal na transparentnost výběrového řízení. Vy jste slíbil již v té ústní odpovědi prověřit tuto věc.
Já vám rozumím. A to znamená, i kdyby byla nějaká podobná souvislost, tak to není v takové podobě, že bychom si na základě toho mohli dovolit diskriminovat nějakou společnost nebo ji vyřadit z té soutěže.
Nic takového jsem nezaznamenal. Já chci občany ujistit o tom, že to řešení je za hranicemi Evropské unie. Je v dohodě v Sýrii, v ukončení války v Sýrii. Cílem je ukončit válku v Sýrii. Cílem je a reálným řešením je porazit Islámský stát, tak aby se uklidnila situace v Iráku. Řešením je stabilizovat situaci v Afghánistánu, začít tam politické dohody mezi vládou a Talibanem, to jsou reálná řešení. To je přece jasné. A jestliže Česká republika pomáhá konkrétním uprchlíkům ze Sýrie, tak jsou to vždycky lidé, kteří projdou bezpečnostními prověrkami. To je věc, na které nám velmi záleží. Nikdo nepřijde do České republiky v rámci jakékoli pomoci bez toho, aniž by došlo k bezpečnostní prověrce, aniž by byla jasně ověřena jeho identita, a nemohlo dojít k nějakému zvýšení bezpečnostního rizika pro naše občany.
Děkuji za slovo. Děkuji za zodpovězení této otázky. Ale ta odpověď asi je snadnější než zjednání nápravy. Ale od toho jste, pane předsedo vlády, předsedou vlády, a já vás tedy žádám, abyste tu nápravu zjednal.
Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane premiére. Zjednáte nápravu?
Ta tabulka byla zveřejněna, já jsem ji rozeslal do připomínkového řízení, tak aby se k ní všichni členové vlády mohli vyjádřit, a jakmile budu mít vyjádření všech členů vlády, tak to dám na jednání vlády. Bude to součástí programu vlády a budu chtít s ministry mluvit o jejich účasti. Ale já myslím, že je zbytečné, abych tady tu tabulku četl, ona skutečně byla zveřejněna a bude předmětem jednání vlády. Já si myslím, že každý člen vlády si může zorganizovat svůj program tak, aby tady ve čtvrtek být mohl. Takže budu usilovat o to, aby se účast ministrů zlepšila. Prvním krokem k tomu je právě ona zpracovaná statistika, která bude veřejně projednávána, bude projednávána na vládě.
Děkuji, pane premiére.
Já souhlasím s tím, vážený pane premiére, že není potřeba, abyste tady tu tabulku četl, všichni jsme ji viděli a myslím, že ji viděla i veřejnost i novináři. Jsou to ty důvody, které vy jste zmínil, a určitě z tohoto důvodu bychom jejich neúčast nenapadali. Ovšem domnívám se, že vy sám nejdete dobrým příkladem. Čili tímto svým příkladem dáváte členům vlády najevo, že si až tak s našimi názory nemusí trápit hlavu.
Děkuji.
Já bych skutečně chtěl požádat o to, abychom když mluvíme o otázce liberalizace vízového režimu s Tureckem, věděli, o čem mluvíme, a popisovali to správnými pojmy. Nejde o absolutně bezvízový styk s Tureckem. Čili nejde o zrušení vízové povinnosti, jde o liberalizaci vízové povinnosti a týká se pobytu v rámci schengenského prostoru na dobu nejvýše 90 dnů.
A na žádost dopravní policie jsme tam dali princip, že v případě dopravní nehody může, ale nemusí být ta pokuta dvojnásobně zvýšena. Nejde nám o to, abychom někoho trestali, nejde nám o to, abychom někoho trestali přes míru. Jde nám o to, abychom dosáhli toho, o co nám na silnicích jde - aby se zvýšila bezpečnost. My jsme tady posledních deset let měli trend, že se počet smrtelných nehod na silnicích snižoval. Poslední rok byl bohužel rokem, kde se ten trend otočil a tam se počet mrtvých zvyšoval, a myslíme si, že je potřeba něco udělat. Ještě bych rád dodal - v tom našem návrhu je - také myslíme na dlouhodobě debatovaný problém a to je problém nových řidičů. Navrhujeme tam, aby řidič, který má řidičské oprávnění po dobu kratší než rok nebo dva, o tom ještě se povede debata, tak aby měl menší počet bodů než ostatní. To znamená, místo dvanácti by měl třeba šest. Takže už jsem dlouhý. Omlouvám se, končím.
Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi. Já bych měl dvě poznámky a jednu nebo několik ještě otázek. V některých západních zemích je výše přestupků odstupňována podle příjmů. Za druhé. Vy jste to tady zmiňoval - prevence, s tím je souhlas. Ale já si myslím, že nejde jenom o ty nejzávažnější přestupky, ale jak jsem zmínil, o tu přestupkovou recidivu, kdy někdo neustále má ty přestupky.
Víte, předjíždění nákladních vozidel v místech, kde je to nežádoucí, se dá regulovat už dneska místní úpravou na pozemních komunikacích. To, abychom po celé dálnici dali generální zákaz předjíždění kamionů - já si myslím, že to není úplně dobrý nápad. My jako Ministerstvo plošný zákaz navrhovat nebudeme, nezdá se nám to vhodné. Já jsem se dočetl, že takovýto návrh chce dát pan poslanec Huml. Já samozřejmě se tomu nebráním, nicméně je otázka, zdali by se takovýmto případem celý proces ještě víc nezkomplikoval.
A když už to takto vedlo k tomu, že jednotlivým žadatelům teď je doporučováno pozastavit čerpání evropských dotací, tak kdy bude vydán ten výklad, který jim opět umožní tyto částky čerpat a bez rizika soutěžit.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tuto interpelaci, na kterou budu reagovat způsobem, že když jsem sem přišla s novým zákonem, tak jsem jasně sdělila z mých úst, že tento zákon samozřejmě musí být v účinnosti od 18. dubna. Čili já jsem upozornila naopak jak vládu, tak Poslaneckou sněmovnu, že ta účinnost musí být, jinak prostě nám hrozí odůvodněné stanovisko, infringement a další věci. Reagovalo způsobem, že ať vyčkají na krátké stanovisko, ať chvilku počkají, které budeme vydávat. Protože jsme si ho ověřovali s Evropskou komisí a dělali jsme si především srovnání starého zákona vůči tomu, co prošlo, co bylo schváleno od všech pozměňovacích návrhů až prostě po vratku k Poslanecké sněmovně. Ale v tuto chvíli i na základě stanoviska, které vyjde zítra, tak tam upozorníme řídicí orgány a všechny žadatele, že se domníváme, že tyto pochyby, respektive tyto obavy nejsou úplně oprávněné, respektive to riziko že je opravdu na velice nízké úrovni, protože stávající zákon, jak se musí zadávat, je opravdu harmonizační, sice podle starých směrnic, ale je. A ty nové směrnice v podstatě byly trošičku benevolentnější.
Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď.
Připraví se pan poslanec Bendl.
Vážený pane ministře, během dubnových interpelací jsem se obrátila na pana premiéra s otázkou, jakým způsobem motivovat veřejnost, aby se zařadila mezi dárce krve, kterých je nedostatek, případně aby se nechala zapsat do registru dárců kostní dřeně, kterých bohužel také není dostatek. Pan premiér v závěru své odpovědi uvedl, že z pohledu českého zdravotnictví nebyl zaznamenán nedostatek léčivých přípravků vyráběných z lidské krve, který by ohrožoval fungování systému naší zdravotní péče. Podle mého názoru by bylo pozdě řešit tento problém v situaci, když už docházelo k ohrožení fungování systému zdravotní péče. A situace asi není úplně růžová už teď. Před pár dny jsem měla možnost se seznámit s podrobnou statistikou počtu dárců krve. Často se píše o tom, že dárců krve u nás není dostatek, a tato statistika, kterou jsem získala v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, to bohužel potvrzuje. Z roku 2013 na rok 2014, kdy jsou k dispozici poslední dostupná data, došlo k významnému poklesu počtu dárců v absolutních číslech, a co hůř, klesl i počet prvodárců. Ptám se, co Ministerstvo zdravotnictví s tímto problémem dělá a bude dělat. Myslím, že ani pana ministra nemůže uspokojit tvrzení, že zatím nebyl zaznamenán nedostatek léčivých přípravků, který by ohrožoval fungování systému naší zdravotní péče. Důležitá je nepříznivá tendence, se kterou bychom měli něco dělat.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Teď vám tedy mávám do Číny, jak jsem se dozvěděl, protože jste se neúčastnil ani jednání Poslanecké sněmovny tento týden. Nejste přítomen při projednávání zákonů, které Ministerstvo zemědělství a ministr zemědělství předkládá.
Prosím pana poslance Seďu, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti, který je přítomen.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, děkuji, že jste se dostavil. Tak předně není pravdou, že justice budovu bývalé věznice nepotřebuje, aspoň z mých informací, a že investice má dosahovat jedné miliardy a že budova Okresního soudu v Uherském Hradišti odpovídá jeho potřebám.
Často zjišťuji při svých návštěvách jednotlivých budov okresních soudů, že je zřejmě chyba, že se předsedové okresních soudů navzájem nenavštěvují, protože pak by možná zjistili, že jejich problémy nejsou tak úplně skutečné problémy. Také v dalších ukazatelích, jako je podlahová plocha na soudce, pokud jde o kanceláře, nebo na pracovníka soudu patří tento okresní soud k těm nejlépe situovaným.
To znamená, dochází k nominálnímu nárůstu výdajů v rámci kapitoly Ministerstva kultury, ale je to podle mého názoru zkresleno i těmi výdaji, které jsou používány na financování církví.
Děkuji za odpověď. Přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat pana premiéra ve věci arbitráže Českých drah a Škody Transportation.
Děkuji za slovo. Nato to komentovali někteří vaši ministři. To si asi dělají srandu." Proto se vás chci zeptat, pane premiére, zda jste měl informace o této situaci , co se od té doby změnilo, že nakonec došlo k zaplacení, a kdo tedy řídí České dráhy.
Děkuji panu poslanci.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě vláda může vykonávat a vykonává svá práva prostřednictvím konstrukce, která je stanovena příslušnými zákony. V tomto řídicím výboru Českých drah jsou zastoupeni příslušní zástupci jednotlivých ministerstev, kteří jsou tam těmito ministerstvy nominováni. To znamená, vliv vlády a vliv státu na působení Českých drah je uplatňován skrze zástupce jednotlivých resortů v řídicím výboru Českých drah. Současně je také uplatňován skrze zástupce v dozorčí radě Českých drah. Tyto zástupce nominuje právě tento řídicí výbor. To znamená, to je počátek toho sporu, ke kterému došlo. V žalobě České dráhy žádají zrušení rozhodčího nálezu v plném rozsahu. Soud si vyžádal podklady od žalobce. Zatím podle mých informací v této věci nebylo nařízeno jednání. Jinak také platí, že ministr dopravy se rozhodl podat podnět k Evropské komisi na přezkoumání, jestli rozhodčí nález není v rozporu s veřejnou podporou. Ten hlavní důvod, který vedl orgány Českých drah k zaplacení částky cca 460 milionů korun, především tím hlavním důvodem byla tedy existence pravomocného rozhodnutí Rozhodčího soudu. Jednání o smírném řešení skončila neúspěšně. Škoda Transportation odmítla návrh Českých drah. To znamená, České dráhy po posouzení celkové situace se rozhodly k tomu, že tuto částku zaplatí. Nicméně pokračuje spor, který jsem zde popsal a který se týká otázky příslušného rozhodčího nálezu a budeme si muset počkat na výsledek rozhodování soudu o těchto návrzích, které předložily České dráhy.
Děkuji panu poslanci.
Já teď skutečně nechci spekulovat na základě článku, který se objevil na Neovlivní.cz. Já nevím, jestli ten článek je pravdivý, do jaké míry se skutečně zakládá na skutečnosti, jestli ti lidé, o kterých se mluví, se skutečně sešli v nějakém tom aranžmá, které je tam popisováno. To, z čeho musím vycházet, jsou relevantní důvody, které popsalo Ministerstvo dopravy na základě stanoviska vedení Českých drah.
Myslím, že ani odstupující ministr Problém existuje už od roku 2010 a vlastně už od roku 2006, tak kolik času ještě chcete. Dále bylo ohroženo financování i mnoha jinak bezproblémových staveb, a to nejen státních, ale i soukromých. Zde se jednalo o částku přibližně 600 mld. korun a Komise opakovaně podmínila možnost zahájení čerpání finančních prostředků v novém programovém období naplněním této předběžné podmínky. Ale neberu to osobně.
Požádám tedy Sněmovnu znovu o klid.
Děkuji. Tedy na základě individuálního posouzení každého projektu Komisí a případných dodatečných opatření. Takovou možnost Evropská komise původně nevylučovala. Navíc jsme společně s ostatními resorty připravili jasnou metodiku, která zdůvodňovala, že velkou většinu námitek Evropské komise ke kvalitě posouzení starých hodnocení EIA lze úspěšně doplnit v rámci navazujících řízení, tedy územního nebo stavebního řízení. A mimo jiné jsme o tom opakovaně informovali i Sněmovnu v rámci interpelací, takže odmítám, že bychom o čemkoliv lhali. Vzápětí jsme navrhli postup takového zrychleného projednávání Evropské komisi, ale z její strany byly doplněny další požadavky, na kterých Evropská komise trvala i po další řadě jednání.
To je pořád stejný proces, který jsme věděli před třinácti měsíci a který víme dneska. Ale říkám rovnou, pokud to přinesete, my to nebudeme blokovat. Jak k tomu přijdou ty ostatní stavby, které na tom seznamu nejsou? A to je to, co bychom měli řešit. To je třeba si říct. U toho mýta jste to odmítli. Tak možná tady to neodmítnete. Jsou to čísla Sobotkovy vlády. Ale to platí i naopak. A to není přijatelné pro Českou republiku. Reálně hrozí to, že v rámci nového projednávání vzniknou nové požadavky, most pro medvěda a podobné věci, které se velmi často objevují, nový sjezd, další sjezd více sjezdů. A nikde nemáme jistotu, že nakonec na ty akce s novou EIA, s novým projektem, s novým odhadem nákladů ty evropské peníze dostaneme. To není obousměrná komunikace. To je jednosměrka. Takže když se rozhodneme, že staré neplatí, tak už nemáme cestu zpět. Já vím, že to dneska vypadá jako fikce, co bude za šest let. My potřebujeme za těch šest let úplně reformovat financování dopravní infrastruktury. A to není úkol na jednu vládu. Na to se musí najít větší politická shoda, abychom našli model, který nám umožní potom v roce 2022 nebo možná 2023 mít významné peníze na výstavbu, ale i údržbu dopravní infrastruktury. Kolik jednání osobně absolvoval ministr životního prostředí? A kolik jednání osobně absolvoval ministr dopravy? Já neznám odpověď. Až ji budu znát, tak pak to budu komentovat, případně říkat ano, z mého pohledu to bylo dostatečné, nebo z mého pohledu to nebylo dostatečné. Evropská unie jsme i my. To není někdo imaginární, který nám něco přikazuje, a my máme něco plnit. A já myslím, že není normální, abychom akceptovali princip retroaktivity. To skutečně není normální. V České republice to možné není! A už jenom Slováci mají tak staré! To je klíčové adjektivum. A nebylo jednoduché je získat. První dva bychom chtěli, aby se hlasovaly dohromady První dvě se týkají Bruselu, Evropské komise a to třetí se týká domácí politiky. Navržené usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky důrazně odmítá princip retroaktivity, který Evropská komise uplatňuje vůči České republice v otázce stanovisek EIA." A k tomu konstatuje, že: "Tímto přístupem Evropská komise jedná v přímém rozporu s českými národními zájmy."